O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? O tomto usnesení zahajuji hlasování. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy usnesení. Upozorňuji jen, že pan premiér bude nepřítomen a je na něj pouze pět interpelací.
Nyní tedy pan poslanec Seďa. Jste v pořadí. Máte slovo.
Já budu velmi stručný. Mám jenom tři poznámky. Od listopadu 1989 kopu za sociální demokracii. Druhá poznámka - hraji za národní tým Česká republika. Třetí věc - děkuji za vaše pozvání na Ministerstvo financí. Takže já si pro ty tři odpovědi za vámi dojdu.
Já vás skutečně vidím, pane poslanče, ale musím dodržovat pořadí.
Hezké a příjemné dopoledne, pane předsedající, dámy a pánové. Takže pane ministře, neříkejte, že něco vybíráte dobře. Možná že se to zlepší. Pak se vám omluvím velice rád. Prostě takový je život a tak to funguje. Daně nejsou vybírány tak, jak jste sliboval. Vím, že ve fakultní nemocnici čekají stovky nemocných na to, aby mohli být léčeni. Takže prosím, zkuste najít řešení a podpořte financování diabetické nohy pomocí kmenových buněk.
Připraví se pan poslanec Leoš Heger.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, už mi to nedalo. Chtěla bych konstatovat několik málo věcí. Doufám, že se dívají především voliči vládní koalice, protože to je skutečně špatná zpráva pro občany, pro voliče. Oni vás nalákali na nějaké populistické sliby typu: Budeme stabilizovat české zdravotnictví, navýšíme platby za státní pojištěnce, zrušíme poplatky atd. - takže dejte nám své hlasy a zapomeňte. Budeme si dělat co budeme chtít, sliby plnit nebudeme. Navýšíme spoluúčast pacientů, zavedeme zdravotnictví jen pro majetné a vy zase přijďte k volbám, protože vy nám musíte dát své hlasy, protože když někdo něco třikrát slíbí, tak jako by to dal.
Já děkuji paní poslankyni Markové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Heger. Pana poslance Jandáka eviduji.
Pane vicepremiére, já jsem byl ten ministr, který pana ředitele Dbalého odvolal. Pak se najednou z vašeho ministerstva ukázalo, že to bude jenom 5 milionů, ale nakonec se ukázalo v tom auditu, že je tam jasně řečeno, že fakultní nemocnice nakupovaly v rámci daných pravidel zcela v pořádku. Když už používáte Reportéry ČT, abyste poukazoval na to, co říkají, a podle toho vyvolal takové audity, o jakých jsem mluvil, tak teď máme zase další náznak, sám jste to tady řekl, že v té skupině, která analyzuje zdravotnictví, je jedna z nejostřejších investigativních novinářek z Medical Tribune, paní magistra Iva Bezděková, tak abyste si zase na ni nestěžoval, jako jste si stěžoval na ty Reportéry ČT, když šlo o vás.
Nyní pan poslanec Jandák s faktickou poznámkou.
Dámy a pánové, nevyčítejte si tady co jsme si to jsme si a neplačme nad tím. O co jde v této zemi především? Vždycky o prachy, co si budeme povídat. Já se chci zeptat jako laik, poslanec, který nerozumí zdravotnictví, ale jedna a jedna jsou dvě, to je pro mě svaté. Teď si vezměte jednu věc - vy hledáte miliardy. Nařknete jednoho ministra, ministr se brání, ale kde ty peníze leží? A já se ptám, možná hloupě, ale ptám se, proč má tahle mrňavá republika tolik zdravotních pojišťoven. Že by každá nabízela něco obrovsky bohatého pro občany? Nikoliv. Všechny nabízejí to samé a některé ještě méně. Proč nemáme jako některé jiné civilizované evropské země jednu zdravotní pojišťovnu? Je to tak, nebo ne? Takže to je můj návod k řešení a k nabytí peněz, které jsou potřeba.
Já děkuji panu poslanci Jandákovi za jeho vystoupení i za edukaci mládeže na galerii.
Děkuji za slovo. Víte, proč Plzeňský kraj není zadlužený, proč tam postavili nejdražší depo na tramvaje na světě a nejdražší divadlo? No protože tam byla největší báze ODS a ČSSD a měli široké lokty a udělali jste nejlepší koeficient. Myslím si, že vaši poradci se lehce zmýlili, protože Plzeňský kraj není zadlužený, ano, protože dobře hospodaří.
Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Leoš Heger, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda, po něm s faktickou poznámkou paní poslankyně Marková. Děkuji a prosím pány poslance, aby na sebe nepokřikovali. Nyní pan poslanec Bohuslav Svoboda, po něm paní poslankyně Marková s faktickou poznámkou, po ní pan místopředseda Bartošek.
Vždycky rád poslouchám poslance Jandáka, protože se vždycky dobře pobavím. Řešíme, zda bude jedna pojišťovna, nebo šest. Neřešíme to, že pojišťovna není pojišťovna, že to je parafiskální daň, která funguje, tak jak funguje od dob Bismarcka, který tento způsob pojištění zavedl. Nediskutujeme o principiálních věcech. Jestli otevřeme prostor pro pravé soukromé pojištění. V okamžiku, kdy se začne něco řešit, tak se uhne k malému problému, na ten se všichni rozhádají, nakonec ho nevyřeší, nebo se něco změní, a na tom výsledku to neudělá nic. Ne se hádat o to, jestli je výhodnější hrát levou nohou, nebo pravou nohou.
Nyní paní poslankyně Soňa Marková se svou faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Ještě jedna poznámka. Moc mě těší, že se tady otevírá otázka jedné zdravotní pojišťovny, protože KSČM má v programu jednu zdravotní pojišťovnu už od roku 2006, tak jsem ráda, že se tady o tom začíná mluvit. Proč také chybí. Chybí také proto, že předchozí vlády, Topolánkova a Nečasova, v podstatě ušetřily na zdravotnictví tím, že zmrazily platby za státní pojištěnce. Tím nezpochybňuji, že je potřeba šetřit, ale na druhou stranu tyto věci jsou prostě pravda.
Děkuji paní poslankyni Markové.
Pane vicepremiére, prostě proto, že je to jeho právo. Prostě odmítám, abychom zpochybňovali tyto demokratické principy zde ve Sněmovně. Pro mě osobně je toto naprosto nepřijatelné.
Nepůjde mi o demokracii. Ale prostřednictvím předsedajícího směrem k panu poslanci Svobodovi. Pane poslanče, já bych všechno podepsal, co jste tady řekl. Jenom mě zajímá jedna věc. Osm let jste byli u vlády, ODS, topka, pravice. Proč jste tu diskusi nezačali?
Děkuji panu poslanci Jandákovi. Pan poslanec Svoboda s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Hovorka a pan poslanec Vyzula.
Musím říct, že není pravda, že by se ODS nesnažila o nějaké změny. Léky se tam dávají ty nejdražší, všechno je tam dražší. A to je to, co říkám. Nic jiného. A to není rozhodující.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Proto se prezident Obama snažil ten systém řešit. Systém 800 zdravotních pojišťoven, který je v Americe. Všichni víme, jak to funguje.
Tím pádem považuji tento bod za vyřešený a tím pádem ho končím a otevřu další bod a tím je bod číslo Návrh na změny ve složení orgánů
My jsme na volební komisi předevčírem v úterý přijali dvě usnesení. V tuto chvíli tedy můžeme na uvolněná místa zvolit nově navržené poslance. Prosím, pane předsedo, abyste i k tomuto bodu formálně otevřel rozpravu.
Nikoho v tento moment neeviduji.
Ta hlasování by měla být ještě dvě. Nejprve, pane předsedající, poprosím, abyste nechal hlasovat o navržené rezignaci. Toto je vlastně poslední uvolnění místa.
Dobře. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přijetí rezignace poslance Marka Černocha, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 80, přihlášeno je 125 poslankyň a poslanců, pro návrh 119, proti žádný. Můžeme pokračovat.
Dále do rozpočtového výboru Petra Adama. Do volebního výboru Jiřího Štětinu. Do organizačního výboru předsedu klubu Marka Černocha. Do hospodářského výboru Karla Fiedlera. Do výboru pro životní prostředí poslankyni Olgu Havlovou. V rámci efektivity jako vždy navrhuji hlasování en bloc.
Nemám nic proti panu poslanci Štětinovi, který je místopředsedou v mém výboru, ale jeho nominací už bude ve třetím výboru a to také jednací řád zakazuje!
Děkuji.
Děkuji za slovo. My samozřejmě respektujeme návrhy ostatních klubů, nekádrujeme, nezpochybňujeme, nechceme, aby se to tak dělo i vůči nám. Nicméně dostali jsme se do prekérní situace, protože poslanec má právo být ve výboru. A já v tom návrhu neslyším ani jméno Fiala ani jméno Okamura. Podle jakého návrhu? Do té doby se snad najde nějaké řešení.
Kdo je proti tomuto návrhu?
Máme před sebou v tomto bodu závěrečná slova, takže nejprve poprosím o závěrečné slovo paní ministryni, jestli má zájem.
On funkční je. Do měsíce budou výzvy na podnikatele. Takže si myslím, že opravdu je v zájmu nás všech, abychom učinili všechno pro to, aby ty fondy byly spuštěny. Máme i avíza ze strany Evropské komise, že v dalších dnech by měly být schvalovány ostatní operáky, a naše vláda sdělila, že všechny operační programy by měly být schváleny do června tohoto roku.
Děkuji paní ministryni za její závěrečné slovo. Předpokládám, že ne. Prosím tedy, abyste načetl první návrh usnesení. Budeme hlasovat o prvním bodu usnesení tak, jak jej navrhl pan zpravodaj nebo navrhovatel. Zahajuji hlasování o tomto bodu.
Je zřejmé, že se dokázali shodnout na tom, že za všechno může Nečasova vláda a oni teď chudáci jenom řeší ty následky. Rád bych jenom zopakoval některá stručná fakta. Na monitorovací systém Ministerstvo pro místní rozvoj mezi červencem 2012 a říjnem 2014 aplikovalo celkem 21 kontrol a auditů, tedy nejenom za pana ministra Jankovského, ale i za pana ministra Lukla, za paní ministryně Jourové a za paní ministryně Šlechtové, 21 kontrol a auditů, které nenašly nic, co by zpochybňovalo transparentnost této zakázky. Já si dovolím přečíst jenom závěr jednoho z posledních auditů, kde byl přizván i znalecký ústav. A v závěrečné zprávě se píše: "Znalec nenašel nic, co by nasvědčovalo tomu, že zadávací dokumentace nebo obchodní podmínky byly nesrozumitelné, diskriminační či netransparentní. Znalec konstatuje, že očekávaná maximální cena plnění zakázky odpovídá cenám obvyklým v místě, čase a plnění." Formulovaná zjištění jsou zkreslená, zpráva neobsahuje doporučení k nápravě, která jsou standardně součástí auditních zpráv. Auditoři dovozují porušení povinností, které ale zákon neukládá. Auditní orgán v mnoha případech prokazuje elementární neznalost zákona o veřejných zakázkách. Auditní tým, který na zprávě pracoval, se průběžně měnil a doplňoval, aniž by někteří auditoři měli písemné pověření k výkonu auditu. - To zhruba říká a ještě mnoho více, je to z otevřených zdrojů dohledatelné, to zhruba říká Ministerstvo pro místní rozvoj o kvalitě auditu Ministerstva financí. Já se nechci pouštět do hodnocení. Ale nechci se stavět do role arbitra. V každém případě máme před sebou dvě možnosti. Je to teda cinklý a my to napravíme, protože nejsme jako politici, ale makáme. Vláda řekla: My si uvědomujeme, že cinklý je ten audit, že je naprosto neprofesionální. Otázka je, zda z hlediska neprofesionality, neschopnosti, anebo zda šlo o účelovou akci. No co by asi řekla Evropská komise? Evropská komise, která má standardní problém s cash flow, zajásá, že něco nemusí platit, když se sami sebe udáváme. To je naprosto logické. Každý z nás na místě příslušného úředníka v Evropské komisi by udělal to samé. Proč by měli říkat: Ne, ne, Česká republiko, vy se mýlíte! Vy to tam máte všecko v pořádku! Takhle snad nepostupuje vůbec nikdo ani na českých ani na evropských úřadech. Myslím, že ona se rozhodla jít touto cestou, a říkám, jsou to jenom dvě tyhle možné varianty. A vláda řekne, to se nedá nic dělat, je to podvod, je to cinklý, ale my to nechceme napravit, my v tom dál budeme pokračovat a budeme financovat cinklej a podvodnej tendr z vlastních peněz. A nemá pravdu Babiš, který poslal do Bruselu, že je to cinklý a že je to lumpárna. A abychom nezpochybnili Babiše a auditní orgán Ministerstva financí, tak prostě říkáme, ano, tak má pravdu ten audit Ministerstva financí. My přece nemůžeme říct: My, vládo, souhlasíme, že buď je to špatně A, nebo špatně B, ale prostě nějak to udělej, ať se o tom hlavně moc nemluví. Nikoliv odsuzující, ale žádající zjištění pravého stavu věcí. Já mu do toho nebudu fušovat. Jenom dopředu říkám, že bychom neměli rezignovat na zjištění stavu věcí. Prostě odmítám se spokojit s tím: Vláda postupuje odpovědně, ono to nějak dopadne. Hlavně si pamatujme, že za to může Nečasova vláda a že budeme moct čerpat. To prostě není postoj, s kterým se může Poslanecká sněmovna podle mého názoru spokojit.
Děkuji paní poslankyni. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu zahraničnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Děkuji. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty na 20 dnů, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že jsme návrh přikázali výboru zahraničnímu a komisi pro rodinu a rovné příležitosti, zkrátili jsme lhůtu na 20 dnů. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce. Nyní se vrátíme k přerušenému bodu číslo do kterého se s přednostním právem hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Na vysvětlení, proč tam byl zástupce Ministerstva financí a ne MMR. Takhle jsme měli opravdu informace z jedné strany. Ne že pan náměstek má pravdu. A pro mě je to dobrý přístup. Jenom pokud říkáme, že je to dobře, tak říkejme, že to je dobře díky vládě, a nekritizujme ji za to. To je všechno, co jsem tím chtěl říct. To je přece úplně normální postup. To nevím, na co se scházely komise a na co se tak dlouho vyjednávalo.
Nyní s faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Tak jestli pan Babiš takhle se chce chovat a takhle se staví ke Sněmovně, tak já znovu připomínám, že vláda se zodpovídá Sněmovně! A vyzývám pana vicepremiéra, aby se podle toho začal chovat! Mně prostě začíná vrtat hlavou, proč audit, který měl testovat výkonnost, což já chápu jako funkčnost, jde po tomto.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi.